Ale aby ten návrh předsedy volební komise měl smysl, tak musíme říct, že po bodě 404, až se ukončí rozprava k volbě do velké televizní rady, půjdeme volit. Ale to musí zaznít, protože pak to samotné přehození těch bodů a té rozpravy nemá žádný smysl ve smyslu toho, jestli se dneska volit bude, nebo nebude.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Jedno hlasování bude stačit? Když teď víme, o čem hlasujeme? Těch návrhů nebylo málo a musíme se s nimi nějak vypořádat. Kdo je pro návrh grémia? Návrh byl přijat. Nyní návrh pana poslance Feriho, abychom zařadili nový bod Informace vlády k pandemickému zákonu. Návrh byl přijat. Tento návrh byl přijat. Pan předseda Chvojka navrhl, abychom jako čtvrtý bod v bloku druhých čtení zařadili tisk 1025, novela zákona o zaměstnanosti, takzvaný kurzarbeit. Návrh byl přijat. Návrh přijat nebyl. Vkládáme prvé čtení mezi druhá čtení. Budeme hlasovat pak o návrhu pana předsedy komise Kolovratníka. Zahajuji hlasování. Návrh přijat nebyl. Kdo je pro zařazení nového bodu? Návrh přijat nebyl. Pan předseda Jurečka navrhuje zařadit bod 504, vyšetřovací komise v kauze Bečva. Nejprve ho navrhuje zařadit v pátek jako první bod. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Ještě než nebudeme hlasovat, s přednostním právem s přihlásil pan předseda Jurečka. Prosím, máte slovo.
Já budu velmi stručný.
Prosím o klid! Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Děkuji panu senátorovi, děkuji panu ministrovi, končím projednávání tohoto bodu. Pane ministře, jenom vás ještě poprosím o chvíli strpení, protože hluk v sále neumožňuje, abyste vystoupil. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zabýváme se dalším bodem, prosím o klid, ať se mu můžeme věnovat. Děkuji vám.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ještě jednou prosím o podporu senátního návrhu a děkuji.
Prosím, pane senátore, máte slovo.
V ideálním případě bychom zde měli situaci jako ve Finsku, kde učitelské povolání patří mezi jedno z nejprestižnějších a na pedagogické fakulty chodí ti nejlepší z ročníku. To u nás bohužel zatím stále neplatí. A kdybych ještě zůstal - pro vaši informaci - na severu Evropy, v Dánsku si studenti volí práva jako záchrannou alternativu pro případ, že se nedostanou na pedagogickou fakultu.
Kdyby se podařilo schválit zákon z pera SPD na podporu českých zemědělců a českých potravin, tohle by se prostě nedělo. Od většiny současných politiků každý den slyšíme, jak je Evropská unie úžasná a myšlenka společné Evropy jak je skvělá, ale společný jednotný trh slouží pouze k ovládnutí našeho trhu. Potravinová soběstačnost státu v základních potravinách totiž není prázdný pojem. Náš stát se stává opravdu závislý a vydíratelný v té nejzákladnější lidské potřebě, a to jsou základní potraviny, a to je třeba si uvědomit. Našemu návrhu obchodníci vyčítají, že prý prodraží výrobky a sníží se výběr potravin. Na to mohu říct jediné: rozhodně se našim zákazníkům výběr zboží nesníží, protože jde o malé procento potravin, které budou zákonem upřednostněny na našich pultech. Nikdo nemůže říct, že se k nám zahraniční zboží přestane úplně dovážet, to je sprostá lež. Výběr rozhodně zůstane zachován na rozdíl od cen - ty se změní. Ano, to je pravda, ceny se změní. Za nynější vysoké ceny totiž může výlučně agresivní obchodní politika řetězců. Když se zdražuje zelenina, nemůžou za to naši dodavatelé, ale marže řetězců. Ani slevové akce nejdou od nich, ale jdou už od tak stlačených cen dodavatelů. Čeští spotřebitelé to dobře vědí a chtějí naše výrobky. A ještě hůře, jakmile začne nějaká vážnější krize, což se právě stalo v souvislosti s koronavirem nebo třeba uzavření hranic, válka, může se stát cokoliv, pak může být zásobování ze zahraničí zranitelné. To bychom se tu mohli jít leda tak pást, protože bychom nemohli nic dovézt. Nedovezli, věřte tomu, že nedovezou. Jsem velmi ráda, že se nám podařilo zrušit dvojí kvalitu potravin. Jak potravinová soběstačnost, tak i ty potraviny druhé jakosti jsou jedno z nejdůležitějších témat. Je to i dlouhodobé téma SPD, aby měli naši občané kvalitní potraviny za dostupné ceny a aby Evropská unie nedělala z naší země odpadkový koš. Nerozumím ale postoji Senátu, že nechce, aby měli naši občané k dispozici kvalitní české potraviny za přijatelné ceny a abychom si zajistili potravinovou soběstačnost a bezpečnost v základních potravinách. A proto na vás apeluji, vážená Sněmovno, abyste neustupovali tomu strašnému tlaku, který na nás byl vyvíjen, abyste hlasovali pro občany, díky kterým tu jsme a můžeme pro ně pracovat, a žádám o podporu tohoto našeho návrhu.
Děkuji paní poslankyni Jarošové.
Takové návrhy líbivé, ale když se nad nimi člověk může zamyslet komplexně, tak nesmyslné a proti zájmům českých občanů. Nižší konkurence standardně, to vás naučí v prvním ročníku střední obchodní školy, znamená vyšší cenu, horší kvalitu. Pokud by další země Evropské unie začaly s touto nacionalistickou linkou, začaly dávat embarga na české zboží a podobně, jako se o to snažíte vy, tak na to nejvíce doplatí právě exportně orientované země, jako je Česká republika. Tento návrh ohrožuje ekonomické zájmy českých občanů a růst životní úrovně v Česku. Prosím občany, aby preferovali české výrobky, ale nechme to na rozhodnutí občanů. Prosím SPD, ať nediktuje občanům, co musí v obchodně kupovat.
Je přece potřeba si uvědomit, že v zájmu producenta je malá konkurence, která mu umožní zvyšovat cenu produkce. Já jsem velmi pro, abychom kupovali české produkty, ale to musí být na základě svobodné volby, kterou si rozhodne každý občan České republiky sám. SPD ani nikdo jiný nám nesmí diktovat, co budeme v českých obchodech kupovat. Po roce 1989 přišel do České republiky volný trh, který znamenal, že na pultech regálů máme nepřeberné množství zboží, které nikdo předtím nezažil. Tak mu nechme tu svobodu volby, neberme mu ji. Tento antitržní návrh jde proti spotřebitelům, proti zájmům České republiky. Potravinová soběstačnost je podle mého názoru velmi nákladný projekt, který má více minusových bodů. Nerozumím tomu, proč bychom museli být potravinově soběstační, jako nejsme soběstační v dnešní globální ekonomice v celé řadě dalších jiných sektorů.
Nyní pan poslanec Jiří Bláha s faktickou poznámkou. Máte slovo, pane poslanče.
Budeme hlasovat o pevném zařazení tohoto bodu na pátek v 9.00, jak bylo navrženo. Návrh byl zamítnut. Alternativně pan poslanec říkal, že po pevně zařazených bodech. Je tomu tak? Pan poslanec to chce upřesnit na mikrofon, já mu dám možnost.
Tak alternativně pak po pevně zařazených bodech. Pokud tam nic není, tak ve středu příští týden jako první bod třetích čtení.
Kdo je proti? Paní poslankyně, trváte na tom, aby to bylo před těmi zprávami, nebo po zprávách?
Tak já myslím, že to bude rychle, velmi rychle. U těch zpráv si nejsem jistá, jestli to bude rychle. Takže před těmi zprávami.
Návrh byl přijat. To jsou všechny návrhy, které zazněly, a nyní budeme hlasovat o pořadu schůze jako celku. Kdo je pro navržený pořad schůze ve znění přijatých návrhů? Já vám děkuji.
Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Doufám, že bude možné tady zjednat dostatečně důstojné prostředí. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.
Dále ze strany pana předsedy padl ještě jeden návrh, abychom zařadili dnes... Pan předseda Bartošek nejprve navrhl bod 342 vyřadit, o tom jsme už hlasovali. Alternativně navrhl, aby byl zařazen na konec bloku třetích čtení. Teď je tu několik návrhů pana poslance Černohorského. Kdo je pro? Takže teď jsme tam jeden zařadili? Budeme hlasovat o tomto bodu, že bude zařazen jako druhý, bod 214, zítra jako druhý bod. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Dále je zde návrh pana poslance Luzara, zařazení nového bodu Informace místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka k situaci v ocelářském průmyslu. Nový bod byl zařazen. A nyní je zde návrh pana poslance, abychom ho zařadili v úterý 20. dubna jako první bod. Hlasování číslo 20, přihlášeno je 186, pro 100, proti nikdo. Pan poslanec Martínek navrhuje vyřazení bodu 403 z pořadu schůze, to je volba do Rady České televize. Bod 403, návrh na vyřazení. Návrh nebyl přijat. Tak prosím oprava, nebo jsem to špatně poznačil? Pan předseda Stanjura navrhuje za prvé tisk 1039, o státní pomoci při mimořádných opatřeních, jedná se o druhé a třetí čtení, nejprve zařadit na tuto schůzi. Takže my jsme ten tisk nezařadili, už nebudeme hlasovat o pevném zařazení. On byl již předřazen v rámci bloku, ale toto je hlasovatelné, to je pevné zařazení.
Takže navrhujeme...
Máte slovo, pane předsedo.
Děkuji za slovo. Nechci mluvit samozřejmě za ně. A pokud se týká této novely, kterou tady teď debatujeme, respektive senátní vratky, tak už to tady zaznělo několikrát. Je dobře, že se to téma otevřelo. Čeští zemědělci, výrobci potravin, určitě bedlivě sledují tuto debatu a vidí, jak kdo se k tomu staví. Za mě jako za předsedu zemědělského výboru -
Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl dvě reakce na mé předřečníky. Samozřejmě myslím tím celé Evropy.
Já to jenom dopovím. Klesá a já si myslím, že jde České republice jenom o to, zastavit ten pokles, protože všechny ostatní státy si pečlivě hlídají, jestli jejich výrobci, jestli jejich zemědělci mají odbyt, a dbají na to, a my na to prostě budeme muset dbát také.
Nyní faktická poznámka Jaroslava Faltýnka a poté Jiří Bláha.
Já jsem původně chtěl vystoupit s přednostním právem, ale já to stihnu za ty dvě minuty.
Nyní pan poslanec Jiří Bláha s faktickou poznámkou a připravený Petr Bendl k normálnímu vystoupení. Máte slovo, pane poslanče.
Za 20 korun kilo masa nejsou schopni prodat!
U té Bečvy tam zbývá hlasování. Ten bod jsme schopni mít za 20 minut, možná i rychleji, hotový. Takže děkuji.
Aktuální situace v oblasti očkování? Tak bychom nazvali ten bod? S přednostním právem pan předseda Bartošek.
Přicházím s jednoduchým návrhem. Týká se bodu 342, je to nízkouhlíková energetika. Mám dva návrhy. První, aby byl tento bod vyřazen z programu schůze, druhý, aby byl zařazen na konec třetích čtení. Do té doby, než budeme znát odpovědi, si myslím, že není vhodné tento návrh zákona projednávat. Děkuji.
Děkuji.
Mám těch návrhů několik. Jedná se o návrh zákona, který mění odměny pěstounů a mění další věci, po kterých volají lidé z praxe. Ten bych rád zařadil na středu na 14.30 jako první bod. Jedná se o úpravu otcovské a rozšíření okruhu osob u ošetřovného, u nichž se nevyžaduje soužití ošetřující a ošetřované osoby v domácnosti. Čtvrtý návrh se týká návrhu zákona o ochraně oznamovatelů.
Tomu návrhu vyhovím. Navíc se hlásí pan předseda Faltýnek, předpokládám, že ještě k tomu.
Takže jenom tyto body. To je jenom na vysvětlenou.
Další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Leo Luzar, a než se dostaví pan poslanec, já bych rád vyzval jako tradičně pana kolegy Volného a Bojka, aby si nasadili ochranu úst a nosu, protože to vládní opatření platí, nemáme žádnou výjimku jako Poslanecká sněmovna.
Dámy a pánové, já si dovolím upřít vaši pozornost na aktuální problémy, a ne nějaké imaginární Sputniky a nebezpečí Dukovan. Navrhuji zařadit nový bod do programu pod názvem Informace místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka k situaci v ocelářském průmyslu. Problémy, které tam momentálně jsou, zasáhnou celý Moravskoslezský kraj a můžou zasáhnout i celou republiku. Nevím, jestli vám je známo, tak firma získala od státu 2 miliardy korun jako provozní úvěr. Pan ministr by nám měl odpovědět na to, kde tyto 2 miliardy českých daňových poplatníků nakonec skončily. Nevím, jestli víte, že se připravuje velký kšeft s emisními povolenkami. Ostravská Nová huť má emisní povolenky a ty, které nevyužije, chce využít pro modernizaci svého podniku. Přesto je tlak akcionářů a tlak majitele, aby tyto povolenky skončily v Rumunsku, které je prodalo, vydělalo cash a momentálně je nemá. Takovéto obchody vyžadují určitý tlak i v rámci takovéhoto gigantu, jakým Guptovy podniky jsou, přesto se snaží donutit ostravskou Novou huť, potažmo v současném stavu Liberty Steel, k tomu, aby takovéto operace provedla. Je to alarmující, co se momentálně děje v tomto ocelářském gigantu, a může to mít dalekosáhlé důsledky na celý průmysl v České republice. Chci pouze upozornit také na to, že Je to také problém, který zůstává viset ve vzduchu a který není dlouhodobě řešen. Pro ty, kteří nevědí, tak z černého uhlí se vyrábí koks. Je to velký problém, který se momentálně objevuje a může postihnout celý náš Moravskoslezský kraj.
Co to je soběstačnost? V okamžiku, kdy míň dovezeme, zázračně stoupne soběstačnost. Že tady za bývalého režimu spousta komodit a potravin vůbec nebyla... Tak se nějak dohodneme, a ty mi potom jenom přineseš ty peníze, protože to nějak vykšeftujeme. Podívejme se do Rakouska a do Bavorska. A pan ministr to, věřím, potvrdí. A chtěl jsem vědět, kolik opravdu to bylo a jakým způsobem je efektivně využíván takovýto velký objem peněz. Opravdu by mě to vážně zajímalo a využití efektivity těchto národních zdrojů, protože jedna věc jsou evropské peníze a druhá věc jsou národní zdroje. Podpora, ale opravdu faktická, fyzická podpora těch malých a středních musí nastat. To je podle mě nejlepší cesta, jak podpořit českou potravinu, kterou samozřejmě podporujeme.
Ale rozhodně s ním nemůžu souhlasit v tom, že - dříve jsme samozřejmě neměli banány a pomeranče, ale proč? Dneska se tohle nemůže stát, protože banány a pomeranče nakoupíme kdekoliv. Možná že ještě laciněji bychom je nakoupili, kdybychom je nekupovali přes řetězce, které si určují tu cenu. A tak je potřeba se opravdu nad tím zamyslet a říkat pravdu. Proč nebyly banány a pomeranče a jiné exotické ovoce? Protože to nevyrobil Němec? Nebo Polák? Tam to nevypěstují, v žádném případě! Ale jenom proto, že jsme na to neměli peníze.
Uplynula pauza, máme 19.26, takže budeme pokračovat. Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník.
K dalšímu bodu, k návrhu na volbu členů Rady České televize. Je to první volba, první kolo, do které vstupujeme. Budou se obsazovat čtyři místa v této radě Na tuto uvedenou výzvu bylo doručeno 55 platných nominací. Nyní, pane předsedající, prosím, abyste standardně otevřel rozpravu k tomuto bodu a následně po rozpravě aby se nechalo hlasovat o návrhu volební komise volebního výboru na volbu tajnou.